Zde ale musím zdůraznit, že toto musí být v souladu s ostatními ustanoveními zákona o zdravotnických prostředcích a dalších souvisejících právních předpisů. B, kdy první je legislativně technického charakteru a druhý upravuje nabytí účinnosti zákona. Jsem přesvědčen, že jinou cestou nedosáhneme zjednodušení provádění servisu a instruktáží u zdravotnických prostředků tak, abychom na jedné straně zajistili maximální bezpečnost pacientů a na straně druhé nekladli zbytečně vysoké materiální, personální a ekonomické nároky na poskytovatele zdravotních služeb. Děkuji vám za pozornost a za vaši podporu.
Děkuji a otevírám rozpravu. Mám do ní dvě přihlášky.
Já bych se ráda vyjádřila ještě jednou ke svému pozměňovacímu návrhu, který jsem předložila, který tady komentoval kolega Kaňkovský. Chtěla jsem tím i ušetřit nemalé finanční prostředky zdravotnickým zařízením, protože kdo objednává vétékáčka, tak ví, kolik tyto náklady činí. Platíme servismanům dopravu, ubytování, hodinovou sazbu, a ta je opravdu vysoká. Tedy jsem se zeptala Ministerstva zdravotnictví, když je duplicitní, proč mají tedy ke mně negativní postoj. Řekli mi, že jedinou výjimkou tam je, že vlastně bude muset výrobce souhlasit s tím, že by to ta nemocnice dělala. A v tom je ten kámen úrazu - protože proč by to ten výrobce dělal, když je to jeho byznys?
Je to spíš odborná diskuse. Ten rozdíl tam je ještě jiný. A v tom si myslím, že je ten faktický kámen úrazu. Zkoumá se, jakým způsobem byl ten dohled zařízen. A hlavně se to nevylučuje. My neříkáme, že to teď nebudou smět dělat. Oni to budou smět dělat. Pouze v určitých případech může zástupce výrobci říci, že u tohoto specifického výrobku to stanoví jinak, ale musí přitom dodržet dikci ostatních ustanovení zákona.
Děkuji. Prosím pana ministra a po něm vystoupí pan ministr Heger.
V tomto případě musí neustále platit zase firmě, která s oblibou pošle technika klidně ze Spojených států, naúčtuje to komplet všechno. Tam bych stejně ve shodě s výborem zaujal doporučující stanovisko i já.
Omlouvá se pan kolega Jan Farský do konce jednacího dne, od 12 hodin pan poslanec Martin Sedlář, dále se omlouvá pan ministr Stropnický do konce jednacího dne a dále se omlouvá ještě pan poslanec Josef Nekl. Nyní pan poslanec Kolovratník, připraví se pan poslanec Plíšek.
Děkuji za slovo. Jsem rád, že jsem si trpělivě počkal jako řádně přihlášený. Podotýkám, nebudu tak konfrontační jako pan poslanec Stanjura, ale v některých argumentech se s ním budu shodovat a zkusím je trochu rozvést.
Rád bych dodržel jednací řád a požádám předsedy vládních poslaneckých klubů, aby zajistili účast alespoň jednoho ministra.
Budu pokračovat. No promiňte, zkuste se nad tím, kolegyně a kolegové, zamyslet: já jsem to podepsal, ale nejsem hluchý. Tenhle zákon, pod kterým jsou podepsáni, už to bylo řečeno, zástupci poslaneckých klubů Stanjura, Babiš, Plíšek, Gazdík, Bělobrádek, Sklenák a Kováčik, tenhle zákon sem přišel v dubnu letošního roku. V současné době jsem předsedou hospodářského výboru, někteří kolegové, členové, tady jsou, tak snad moje slova potvrdí, řádně jsme ho na garančním hospodářském výboru dvakrát měli, dvakrát jsme ho projednali. Viděl jsem demoverzi, seděl jsem u počítače, pracoval jsem s tím programem a viděl jsem, jak by to mělo fungovat, jak by to mělo vypadat. A prosím, tohle je asi to klíčové, co byste měli slyšet. A takhle to funguje. Takhle jednoduché, kolegyně a kolegové, to v tom návrhu je. A teď ruku na srdce. My opravdu ten život podnikatelům nezjednodušujeme. Během tohoto volebního období jsme na ně uvalili spoustu povinností a spoustu regulací. Tohle je možnost, jak to můžeme trochu napravit a jak jim můžeme pomoci. Takže první argument - je to opravdu jednoduchá tabulka. Hospodářská komora nevymýšlí, jak ona má vypadat. Je to technická norma, nebo ta konstrukce je taková, že to bude technické doplnění, technická vyhláška, a vláda jako nejvyšší orgán České republikou svou vyhláškou stanoví a řekne, jak přesně by ta tabulka, ten materiál měl vypadat. Takže opravdu jednoduchá technická věc. Další reakce, opět na nepřítomného kolegu ministra Chvojku. Pěkně prosím, a teď jsem opět kritický jako koaliční poslanec ke své vládě, ke svým kolegům. Jak tohle můžete říci? Promiňte mi ten volný příměr, ale to bychom pomalu mohli říci, že obchodní řetězec Makro umožňuje, aby v něm nakupovali pouze živnostníci s IČO a s kartou a ne obyčejní lidé, tak zakážeme Makro nebo nařídíme novým zákonem nebo vyhláškou Makru, aby obsluhovalo i obyčejné občany. Ve třetím argumentu se obracím prostřednictvím pana předsedajícího na pana poslance Zavadila, který velmi stručně řekl, že je to špatně. Ale přece prosím, podívejte se na to jinou optikou. Vždyť je to jednoduchá paralela. Nerozporuji to, myslím si, že je to správně. Poslední věta, poslední dvě věty ode mne. Znovu opakuji to, co jsem řekl na začátku. Apeluji, kolegyně a kolegové, na váš zdravý rozum.
Já nechci opakovat tu přestřelku, kterou jsme s panem ministrem měli v druhém čtení, možná i v prvém čtení. Nicméně možná pan ministr, když nekandiduje, umí plánovat, kdy se zákon projedná. Pane ministře, víte tak z hlavy, kdy jsme ten zákon podali? Já nebudu opakovat ty argumenty. Mluvilo se o jednom dvou letech, už je to sedm let. Chtěl bych poprosit kolegyně a kolegy, aby podpořili stanoviska garančního rozpočtového výboru, který doporučuje jak pozměňovací návrhy, tak přijetí zákona jako celku.
Neměl jsem v úmyslu vystupovat, protože jsem tady argumentoval v prvním i ve druhém čtení již několikrát. Ale nemohu nereagovat na připomínku o populismu. To bude populismus, kolegové, v miliardách! A samozřejmě předvolební. Já pokládám řečnickou otázku, na kterou ani nechci odpovědět. Pohybujeme se v rámci statistické chyby. To není populismus. Populismus je to, s čím sem přijdete, kolegové. To budou desítky miliard.
Prosím.
Takže proto ho považuji za populistický.
Děkuji.
Bylo to odůvodňováno stabilizací veřejných rozpočtů. Bylo řečeno, že je to na dobu přechodnou. Takže asi pochopíte, že nemohu jen tak měnit názory. To nemá s alkoholismem nic společného.
Já vám děkuji.
Děkuji za slovo. Já bych byl skutečně velmi opatrný v prohlášení, že za vyšší příjmy státního rozpočtu může kontrolní hlášení a elektronická evidence tržeb. Nicméně když se podíváme na jakékoliv prohlášení odborníků v tomto směru, to znamená ekonomických odborníků, tak se vždy dočteme, že vyšší příjmy jsou zejména díky vyšší spotřebě domácností.
Řádně přihlášen pan poslanec Fiedler.
Nejdříve krátkou zmínku. Tady v této Poslanecké sněmovně bylo mnohokrát mnoho lidí označováno populismem. Takže s tím používáním slova populismus bych už opravdu byl opatrný a nepoužíval ho tolik. To, co zaznělo od předřečníků, já to doplním. Častokrát v minulosti byli podporováni u nás velcí investoři, velké firmy, dávaly se pobídky velkým.
Tak já přidám ještě jednu věc. A byla na straně těch koaličních sil včetně Spojených států amerických. Tak prosím alespoň toho svého guru čtěte, když už nevěříte tomu, co je realita. Vaše hlasování není o žádném kšeftu, vaše hlasování je jenom o tom, že chcete přihrát kšeft někomu jinému. Nikoliv českým firmám. A jestli nedůvěřujete mezinárodním smlouvám, tak jak to zde řekl kolega Mládek, tak jim nedůvěřujte. Já nic nemám proti spolupráci se Státem Izrael a nic nemám proti tomu, abychom dál fungovali s jedním z rozhodujících států v této oblasti. Mimo jiné jediným státem, který je stabilní a znemožňuje ostatním, aby tam byla válka.
Děkuji. Pan poslanec Leoš Heger, po něm pan poslanec Ivan Gabal, obě faktické poznámky.
A chápu, že pan místopředseda Filip se jí zabývá více než já. Což to podsouvání, že přihráváme kšefty někomu jinému, je.
Děkuji panu poslanci Hegerovi.
A cílem íránské operace v Sýrii je dosáhnout pozemního spojení do Libanonu a podpory šíitských milic a vztahů s Hizballáhem. Bombardování syrské opozice, protože to byla opozice, je toho důkazem, ačkoliv s Islámským státem bojovala. Regulovat, nebo zakazovat.
Děkuji za slovo. Nejsem odborník na ten arabský svět tak jako pan Gabal, ale chtěl bych říct jednu věc. Je to tři dny, co pan prezident Macron prohlásil, že Írán plní jadernou dohodu. Před třemi dny se ve Francii o tom diskutovalo. Ve Spojených státech probíhá ta diskuse a očekává se, že v říjnu proběhne v Kongresu velká diskuse o tom. Pan prezident Trump, ano, má snahu tu jadernou dohodu přerušit, nicméně tak jak se jeví ta diskuse v americkém Kongresu a v Pentagonu, tak není zatím důvod. Všechny ukazatele plnění jaderné dohody jsou v pořádku. Posuzuje to Francie, Itálie, Německo, Spojené státy.
Děkuji panu poslanci. To byla zatím poslední faktická poznámka. Pokud se již nikdo nehlásí, tak rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova pana navrhovatele případně pana zpravodaje. Všechny vás odhlašuji. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami, a budeme hlasovat o návrhu zamítnutí. Návrh na zamítnutí nebyl přijat. Nyní prosím zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování.
Tímto sněmovním tiskem jsme se zabývali dne 14. července 2017 na 59. schůzi Poslanecké sněmovny, kdy jsme přerušili projednávání a odročili je do příští schůze Poslanecké sněmovny. Rozprava již byla ukončena. Přikročíme tedy k hlasování o pozměňovacích návrzích a já poprosím zpravodajku garančního výboru, aby nás seznámila s procedurou hlasování a poté přednášela jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělila stanovisko.
Vzhledem k tomu, že nebyly podány žádné legislativně technické úpravy, tak nemáme o čem hlasovat. Za druhé byl pozměňovací návrh pod písmenem B, což je návrh, který přednesl pan poslanec Vilímec. Na závěr o zákonu jako celku.
Já se táži, zda má někdo návrh na změnu nebo úpravu procedury. Je to hlasování s pořadovým číslem 92, přihlášeno je 136 poslankyň a poslanců, pro návrh 105, proti nikdo. S procedurou byl vysloven souhlas a já vás požádám, paní zpravodajko, abyste nás provedla hlasováním. Kdo je proti tomuto návrhu? S tímto návrhem nebyl vysloven souhlas. Kdo je proti tomuto návrhu? Je to hlasování s pořadovým číslem 94, přihlášeno je 135 poslankyň a poslanců, pro návrh 109, proti nikdo. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Je to hlasování s pořadovým číslem 95, přihlášeno je 135 poslankyň a poslanců, pro návrh 85, proti nikdo. S tímto návrhem byl vysloven souhlas. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.
Bohužel nebylo naplněno legitimní očekávání těch oprávněných osob, které se ani nedožily možnosti podat žádost. Uvidíme, možná v příštím volebním období Poslanecká sněmovna se ještě k těmto oprávněným osobám vrátí. Děkuji za pozornost.
Otevírám další bod dnešního jednání a tím je Pane navrhovateli? V tom případě otevírám rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí.
Vážené kolegyně a kolegové, jak už jsem tady upozornil minule, já vím, že jsme před volbami a vrcholí závody v populismu, teď už je to i pivní populismus, který by státní rozpočet stál 780 milionů ve spotřební dani.
Děkuji panu zpravodaji a přikročíme tedy k hlasování o celém návrhu zákona. Konstatuji, že s návrhem zákona nebyl vysloven souhlas.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Návrh zákona o platebním styku byl podrobně představen v prvním a druhém čtení, proto již nepovažuji za nutné znovu vysvětlovat, v čem spočívá. Chtěl bych pouze poděkovat Poslanecké sněmovně za projednání tohoto návrhu zákona, neboť věřím, že navrhovaný předpis posílí postavení klientů bank a umožní vznik řady inovací na finančním trhu.
Přikročíme tedy k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím, pane poslanče. Já děkuji panu zpravodaji. Ptám se, jestli má někdo nějaké výhrady nebo jiné návrhy k proceduře. Není tomu tak. Kdo je pro tuto proceduru, nechť zvedne ruku, zmáčkne tlačítko. Je to hlasování číslo 70, přihlášeno je 133 poslankyň a poslanců, pro 113, proti žádný. Návrh procedury byl přijat. Je to hlasování 72, přihlášeno 132 poslankyň a poslanců, pro 114, proti žádný. Zahájil jsem hlasování o pozměňovacích návrzích pod písmenem B. Kdo je pro, nechť zvedne ruku, zmáčkne tlačítko. Kdo je pro, nechť zvedne ruku, zmáčkne tlačítko. Je to hlasování 77, přihlášeno 132 poslankyň a poslanců, pro 75, proti žádný. Návrh nebyl přijat.
Jestli tady zaznělo, že se to neodrazí v ceně piva, je to možné. Nevím, co to udělá s cenami piva na trhu. Protože ty velké pivovary, už nám jich moc českých nezůstalo. Proto vás, kolegyně a kolegové, vyzývám, abyste se nad tím ještě zamysleli, vy, kteří to podpořit nechcete, abyste uvážili tady tento argument. Já si dovolím říct, že populismus byl říkat, že ty daně nezvyšujeme. Tady u tohoto byl tento krok. Já jsem pro, jsem také z rozpočtového výboru.
A táži se, kdo další se hlásí do rozpravy.
Já si troufnu říct, že to není pravda. Nezlevní. Ale v čase se zdraží později. A tím jsem si naprosto jist.
Táži se, zda někdo další se hlásí do rozpravy. Nikoho nevidím, v tom případě rozpravu končím. Nyní se táži na závěrečná slova pana zpravodaje nebo navrhovatele. Není tomu tak. Ještě než vyhlásím přestávku, tak pan předseda klubu sociální demokracie.
Prosím poslankyně a poslance sociální demokracie, aby se dostavili do Státních aktů.
Děkuji.
Prosím naše kolegy k nám na klub.
Pane poslanče, uplynul vám čas k faktické poznámce. Nyní pan poslanec Kalousek také k faktické poznámce.
Děkuji. Já souhlasím s jeho věcnými argumenty. Podporuji předložený návrh zákona, ale chci se zastat pana ministra Chvojky proti rčení, že je ministr bez práce. Ne každá změna nutně musí být k lepšímu. Je to něco jako s tou Evropskou unií. Tu si také neidealizujeme, ale dobře víme, že v Kremlu by nám bylo hůře.
Já si vzpomínám, že tam bylo i vaše jméno. Zkuste začít u sebe, pane předsedo. Pan předseda Sklenák říká: Podporuji tuto ideu, jsem pro, jsem pro, jsem pro - a pak přišlo, ale nejsem hluchý. Takže jste proti tomu, co jste podepsal, protože nejste hluchý. Máme neutrální stanovisko, ale je třeba to zamítnout. Je to protiústavní. To má stejnou logiku a stejnou váhu.